Ale dali si tam pojistku, že stát bude moci rozhodnout a určit si, přijmout jakékoli opatření. Teď můžeme hovořit o českém strojírenském průmyslu, který by určitě velice rád participoval na jaderné energetice. Podle vlastních předpisů. A zase se vracím - energetika, o armádě jsem již hovořil. Bulhaři si vyhrazují právo přijmout či zachovat jakékoli opatření, pokud jde o poskytování soukromě financované nemocniční péče, sanitních služeb a ústavní zdravotní péče jiné než nemocniční. Slyšeli jste ten rozpor té sanitní služby. Oni si dali tu výhradu. Evropská unie ne, některé státy ano a Bulhaři natvrdo. My chceme rozhodovat o tom, kdo u nás bude soukromě poskytovat zdravotní služby. Žádná liberalizace trhu. My si to chceme regulovat. Protože o co se jedná, dámy a pánové? Jedná se o zdroje z veřejných financí. Zdravotnictví je neustále ještě financováno z veřejných zdrojů. Byť poskytovatelem té služby je soukromý subjekt, přesto ty prostředky jdou ze státních rozpočtů. A to jsou obrovské peníze. A to si jistě všichni uvědomujeme. Zajímavá je železniční doprava. Já už jsem se částečně zmínil o těch opravách a o vodních opravách, ale železniční dopravu jako poskytování jsme si naopak vymínili my, Bulharsko a Česká republika výjimku. V České republice si vyhrazujeme snad jako jediní, protože jsem to v jiných státech nenašel, dražby. Kolik našich občanů má problémy s konkurencí v dražbách? Česká republika si vyhradila dražby. Dražby lze v České republice provozovat na základě živnostenského oprávnění. Konkurenci v dražebních organizacích? Já ne, ale přesto to máme ve výjimkách. Jaký byl důvod si vyhradit v Evropě výjimky na dražby?
Než přejdeme k dalšímu bodu, přečtu omluvenky. To byly omluvenky a my přikročíme k dalším bodům našeho jednání, kterým je Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Ptám se tedy znovu, kdo se hlásí o slovo? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, pane ministře, páni ministři, dámy a pánové, přeji vám krásný dobrý den. Předpokládám ale, že přesto bude velice zajímavý. Přesto si myslím, že ta smlouva je natolik závažná, že stojí za to vás seznámit alespoň s některými problémy, které může tato smlouva přinést. Chtěl bych tady zmínit jednu věc, kterou považuji za důležitou v rámci budoucnosti ekonomiky České republiky. Takže vrátím se k těm obchodním známkám. A jenom tak pro informaci vás z regionů, ať víte, co v této smlouvě nebude. Toto všechno jako chráněné známky v této smlouvě není. I z té odpovědi ministerstva to zní, že vlastně - my jsme se jich dotázali, oni vlastně nevěděli, jestli ano, nebo ne. Oni to spíše berou jako marketing než jako důležité. V této věci ale je zajímavé, v té odpovědi, citace toho, že se ministerstvo pokusilo zařadit k těmto dvěma chráněným názvům ještě Budějovické pivo. Bylo to odmítnuto.
My tam navrhujeme určitou variantu, ale je možné, že třeba potom z nějakého kolokvia, z nějaké pracovní skupiny vzejde lepší návrh a bude to dobře. Já si osobně myslím, že už je asi dneska zbytečné dále pokračovat v nějaké sáhodlouhé diskusi o této zprávě.
Děkuji panu poslanci Pletichovi.
Dobrý den. Tu otázku vnímám jako do určité míry etickou. Možná by neuškodilo, kdyby mezi těmi body, které jsou tam navrhované, se slovo etická nebo etika práce objevilo, protože možná bychom potřebovali méně legislativní nebo exekutivní restrikce, kdybychom tu etickou stránku věci zdůraznili.
Děkuji. Já zareaguji na pana poslance Gabala. To za prvé. A za druhé může být pan kolega Gabal úplně klidný. My jsme skutečně neřešili obsah hacknutých mailů, to byl návrh jednoho z členů komise, abychom se zabývali tím, zda došlo k nějakému úniku v kauze OKD.
Děkuji panu poslanci Plíškovi. Je tomu tak prosím, pane navrhovateli? Až o závěrečné zprávě komise. Přistoupíme tedy k rozpravě podobné.
Jinak se s touto úpravou přihlašuji k tomu textu, který jsem načetl v obecné rozpravě.
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže se nikdo do podrobné rozpravy nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Budeme hlasovat o návrhu usnesení. Tak je tady návrh po jednotlivých bodech, takže budeme hlasovat po jednotlivých bodech.
Ale nevadí. Ptám se, kdo připravoval materiál, který chrání naše advokáty. Pozor, Česká republika chrání. Jedná se o to, že mi to připadá docela banální záležitost, přesto to tam máme, ale důležité věci, které bych považoval za důležité pro celý stát a státní ekonomiku, tam nejsou. Další ochrana - audity. Chráníme si náš auditní trh před nebezpečnými Kanaďany. Někdo myslel, budeme si chránit bezpečnostní služby. Trh poskytování bezpečnostních služeb. Tady budeme moci rozhodovat, kdo bezpečnostní služby u nás bude poskytovat, kdo ne. My si je tam nedali. Naopak Česká republika si vyhradila právo přijmout či zachovat jakékoli opatření, pokud jde o poskytování soukromě financovaných sociálních služeb. Opět k dopravě. Zase ta výjimka, Česká republika, Slovensko, Bulharsko mezi dotčenými zeměmi. Mě by fakt zajímalo, kdo to tam dal a co byl jeho podklad, ta intuice toho, proč tam tyto tři státy dal, a který soukromý dopravce se plánuje propojit v těchto třech zemích, že si to daly tyto země do výjimek. Pod jakým tlakem? Připadá mi to divné. Co naopak pro zajímavost doplním, a je to férové v silniční dopravě doplnit, že tady máme opatření v České republice: opatření přijatá v souladu se stávajícími nebo budoucími dohodami, které vyhrazují nebo omezují poskytování dopravních služeb a specifikují podmínky provozu včetně tranzitních povolení nebo preferenčních silničních daní pro dopravní služby na a přes území České republiky a mezi Českou republikou a dotčenými smluvními stranami. Jinými slovy chráníme si silnice třetího typu a možných uplatnění výběrů a dalších záležitostí. Přeskočím některé státy, které mě až tak dalece nezaujaly v rámci porovnání s Českou republikou, a taky chci šetřit trošku váš čas. Jako když začnete přemýšlet nad tím, proč to tam dali. Jako nějaká kreveta... Nevím proč. Je to malý vůči Evropské unii. Bylo mi řečeno, že to není problém, že Evropská unie to dostatečně chrání a že nehrozí ze strany zámořských cestovních kanceláří dumping. Praha s tím má trošku problémy. Francie to vnímá jako problém, řekla si, když už jsme pustili průvodce z Evropské unie, tak nesouhlasíme s tím, aby tady byli průvodci další. Čili Francie si do svých výjimek natvrdo dala zákaz průvodcovské činnosti jiných než z evropských zemí. Zajímavé je Německo. Německá preciznost, když čtete jejich výhrady, si říkáte, ti Němci, to jsou fištróni. Na povolení se vztahuje test ekonomické potřebnosti. Hlavní kritéria - situace a vývoj na trhu práce. Německo si vyhradilo i jednu věc v investicích. Německo si vyhrazuje právo zachovat státní vlastnictví soukromě financovaných nemocnic provozovaných německými silami. Německo si vyhrazuje právo znárodnit další klíčové soukromě financované nemocnice. A jsem zvědav po platnosti CETA, jak to budeme dělat, když budeme chtít krachující nemocnici znárodnit, vyvlastnit, získat. My jsme se na to nepřipravili. Německo si vyhrazuje právo přijmout či zachovat jakékoli opatření, pokud jde o poskytování kremačních a pohřebních služeb. Hřbitov mohou provozovat pouze právnické osoby usazené podle veřejného práva. V čem vnímají nebezpečí pro svůj trh? Je to mezinárodní smlouva. Má to svou váhu. Možné to je.
Ono to je celkem jedno. Jestliže někdo vystuduje Janáčkovu univerzitu nebo Akademii múzických umění, tak ať dělá toho umělce; Pak se nemůžeme divit stavu některých kauz, které jsou. To samé si myslím, že by bylo na škodu u pedagogů, a nechci zmiňovat další odborné a jiné profese. I právní cech si jasně drží, že být v advokátní komoře, soudcem, státním zástupcem nebo notářem může být pouze ten občan České republiky, a teď tam jsou ty podmínky, který má vystudovánu právnickou fakultu, a dokonce jsou přesně vyjmenovány čtyři právnické fakulty v České republice. Byť už máme i soukromé, tak i přesto se tyto komory dále brání přijímat rychlokvašky nebo rychlostudenty, nebo nazvěme je, jak chceme, z jiných v uvozovkách právnických škol. V mém případě pokud takový úkon státní zástupce nebo soudce dělal, vždy si vzal k ruce zkušeného vyšetřovatele a ten mu říkal, co má dělat. Pokud zde je zmíněno, že sepsat úřední záznam nebo jiný záznam o tom, že dojde ke styku mezi orgánem činným v trestním řízení a novinářem. Pokud tak činí nebo nečiní státní zástupci, to nevím, za ně hovořit nechci a nebudu, a o soudcích se raději ani nezmiňuji. A další věci, které zde jsou uvedeny, myslím si, že komise odvedla v tom letním čase a velmi omezeném čase kus dobré práce, a myslím si, že jednotlivým členům určitě za to patří poděkování, tak jak to řekl předseda komise. Já jsem v komisi nebyl, ale z těch výstupů vidím, že jste kus práce odvedli.
Tyto vyhodnotila a vychází z nich v rámci svých závěrů, přičemž tyto listiny jsou součástí spisové dokumentace. Jako příklad je vhodné poukázat například na statistický přehled předložený Generální inspekcí bezpečnostních sborů, který obsahuje počty spisů daného roku s problematikou úniku informací u bezpečnostních sborů. Podstatné však je mimo jiné i to, že v letech 2014 a 2015 se daná problematika týkala pouhých 3 případů dosud neuzavřených spisů, v roce 2016 se však počet spisů rozrostl na 13 a v roce 2017 již hovoříme o 16 dosud neuzavřených spisech, a to v pouhé polovině tohoto roku. Samozřejmě důležitý pojem je "veřejný zájem". Protože se jedná o jeden z právních pojmů s neostrým významem, měl by být v zákonech blíže specifikován či definován. S pojmem "veřejný zájem" tedy pracuje v českém právním řádu nemálo předpisů, a to i nejvyšší právní síly, ale vymezení tohoto slovního spojení v drtivé většině chybí; Dále tedy je veřejný zájem, jak už jsem zmínil, definován například v tiském zákoně. veřejný zájem tak není z hlediska uváděného tiskovým zákonem akcentován. Lze tedy konstatovat, že trestní řád počítá s prolomením zákazu zveřejnění v takovém případě, kdy právo veřejnosti být informována převáží nad ochranou soukromí dotčené osoby.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne, než udělím další slovo, přečtu omluvy. Dnes od 14 do 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková a dále od 16.45 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jan Sedláček. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pavel Kováčik.
Paní a pánové, přeji vám hezké dobré odpoledne.
Ještě k pořadu schůze? Pokud ne, tak budeme hlasovat. Já ještě zazvoním a přečtu několik omluv. Přistoupíme k hlasování. Je to hlasování číslo 110, přihlášeno je 128, pro 112, proti nikdo. Ještě teď si potřebuji vyjasnit něco s paní poslankyní Černochovou. Tento návrh přijat nebyl. Teď tedy máme podobnou situaci u návrhu pana poslance Ondráčka. Ano, omlouvám se. To znamená, teď bychom hlasovali o tom, že tento nový bod paní poslankyně Černochové bude řazen jako třetí bod dnešního jednání po smlouvě CETA. S přednostním právem pan předseda klubu ODS.
A vy si to necháte líbit většinově a nechcete se proti tomu bránit.
Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. Mám za to, že to byly všechny návrhy, které zde padly k pořadu schůze, a můžeme tedy otevřít první dnešní bod, to je bod
Na 59. schůzi 12. července byl předsedou komise zvolen Martin Plíšek. Tady jenom připomínám, že tedy komise s ohledem na to, že předseda byl zvolen až 12. července, měla na svoji práci zhruba dva měsíce. V souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a po dohodě s vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny byla do funkce tajemnice komise jmenována paní Kateřina Bartošová, ředitelka bezpečnostního útvaru Kanceláře Poslanecké sněmovny. Já hned v úvodu, abych na to nezapomněl v závěru, chci současně poděkovat jejímu týmu, úředníkům příslušného odboru za administrativní úkony spojené s činností komise a za bezvadný servis pro vyšetřovací komisi. Členové komise odhlasovali, že jednání komise budou neveřejná. Tady bych odkázal skutečně na analýzy Parlamentního institutu, protože jsou vám dostupné a jsou obsaženy v té zprávě, tak pro úsporu času nebudu číst. Vždy musí být šetřeno právo každého na spravedlivý proces, které v trestních věcech zahrnuje právo na nestranný soud a právo na presumpci neviny. Evropský soud pro lidská práva dále zopakoval, že je třeba, aby novináři měli při komentování probíhajících trestních řízení na paměti, že meze povoleného informování nelze vztahovat na zprávy, které by mohly, ať už úmyslně, nebo neúmyslně, zasáhnout právo osoby na spravedlivý proces nebo narušit důvěru veřejnosti v roli soudů v trestním soudnictví. Evropský soud pro lidská práva připomíná, že v případě posuzování konfliktu mezi dvěma právy, která podle úmluvy požívají stejnou ochranu - mám na mysli tedy právo na informace versus právo na spravedlivý proces -, je nutné poměřovat tyto konkurující si zájmy. Jelikož mají členské státy lepší povědomí o reáliích vlastní společnosti, jsou vnitrostátní soudy lépe předurčeny k posouzení správné rovnováhy mezi řešenými zájmy. Jedná se tedy o zjištění a posouzení následujících skutečností: Závěrem Evropský soud pro lidská práva apeluje v případě potrestání novináře na přiměřenost sankce. Nyní tedy bod V zprávy, což je závěrečné vyhodnocení. Absentuje jasná právní úprava vylučující kolizi věcné a místní příslušnosti prověřování trestné činnosti neoprávněných úniků ze spisů mezi GIBS a státním zastupitelstvím. Dodávám také, že komise nemusela přistoupit k tomu, k čemu třeba došly některé jiné vyšetřovací komise, že by na někoho podávala trestní oznámení.
Děkuji panu předsedovi vyšetřovací komise za jeho závěrečnou zpráv a její odůvodnění. On je člen komise, to se nedá nic dělat. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, všichni přítomní, správně potrestaná aktivita, dobře mi tak.
Chci upozornit na jednu věc. Jak byla připravována smlouva TTIP, tak bylo hovořeno o tom, že to jsou smlouvy nové generace, obchodní smlouvy nové generace mezi Evropskou unií a státy mimo Evropskou unii. Jinými slovy nám bylo říkáno, že tento typ smluv, který tady teď máme, bude standardem v mezinárodním obchodě mezi Evropskou unií. To by šlo pochopit a šlo by to vnímat. První byla TTIP, o jejím osudu se zmiňovat nebudu, druhou je tato smlouva s Kanadou. Pokud by to bylo tak, že toto je ta nová generace smluv, tak bych byl ochoten říci Ano, Evropská unie se připravuje na nějaký pohled do budoucna a bude nad tím pracovat. Je to smlouva mezi Evropskou unií a Japonskem. Vrátím se k dohodě s Japonskem. Proč japonská smlouva s Evropskou unií opět počítá s klasickým insolvenčním řízením, s klasickými dohadovacími formulemi v obchodním partnerství podle Světové obchodní organizace a počítá se zapojením národních soudů do rozhodování o obchodních sporech? Bohužel se tam ukazuje, že pouze tyto dvě smlouvy s americkým kontinentem, TTIP a CETA, mají tyto sporné paragrafy, které napadáme v rámci řízení, sporných řízení mezi firmami a státem. Říkají, že je to proto, aby se urychlilo projednávání, a že to tam asi bude, ale není to tam. Je to určitý paradox, možná problém, možná tady vidím trávu růst, jak se říká, přesto mi to připadá docela zvláštní. Je to paradox, ale je to tak. Čili tady se zavádí určitá nerovnost v právu. A že vlastně ty smlouvy, které ta Evropa nabízí, jsou výhodné pro Evropu jako celek. Já jsem si dal tu práci a přečetl jsem si výhrady platné v Evropské unii. Výhrady jednotlivých členských států, které uplatňují k této dohodě. Čili považuji to za docela zajímavé čtení, se kterým vás chci aspoň v krátkosti seznámit, protože ty výhrady jsou vlastně skoro nejširším materiálem, který ta CETA obsahuje. Ale není tady Česká republika v těchto výjimkách.
Ano, děkuji. Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy.
Byl jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna došla k závěru, že je potřeba s úniky informací z vyšetřovacích spisů již začít něco dělat. Byla to taková ta pomyslná poslední kapka do toho poháru trpělivosti, který s úniky asi už v této době přetekl. Když tato vyšetřovací komise vznikla, jednali jsme v rámci poslaneckého klubu, kdo se za nás této komise bude účastnit. Možná byste vy, kteří zde sedíte čtvrté a jiné volební období, mohli zavzpomínat, jak jste s velkou slávou dělali veškeré změny v trestním řádu, které právě chtěly, aby takový stav nastal, protože z mého pohledu si myslím, že vám to - a teď nemyslím vám osobně, fyzicky, jednotlivým poslancům a poslankyním, že vám to jako politickým subjektům vyhovuje. Všichni mí kolegové se natěšeně s touto zprávou seznamovali, aby věděli, co obsahuje. Já vám řeknu trochu z historie, vám, kdož nejste znalí trestního práva. U státního zastupitelství to je obdobně a u soudu také. Jak chcete potom v české kotlině, kde se vykecá úplně všechno, docílit toho, aby informace o nasazených operativních prostředcích zůstala utajena? A to je ten základ, proč k únikům dochází, proč mají novináři mezi policisty, obhájci, státními zástupci, ale možná i soudci, nebo minimálně zaměstnanci soudů určitý okruh lidí, kterým je za protislužbu ochoten poskytnout takové informace. Je to problém, který můžeme velice dobře pojmenovat.
Přesto si Česká republika nevyhradila možnost regulovat a určovat v této oblasti žádná opatření. Paradoxně v oblasti zábavy - a tady mířím k tomu, kdo vlastně připravoval tyto podklady - si státy spolu s Českou republikou vyhradily právo přijmout či zachovat jakékoliv opatření, pokud jde o poskytování zábavních služeb včetně služeb divadel, hudebních skupin, cirkusů a diskoték. Tady spíše mířím k tomu, abyste si uvědomili někdy nonsens toho, co je nám předkládáno a tvrzeno potom s těmi detaily, kteří ti úředníci do těchto smluv dávají. Někde nelogicky. Vyplývající z něčeho, přiznám se, nevím z čeho. Někdy mě to zajímalo, ale při projednávání prostě ani ve výborech nebyl čas a prostor jít do těchto detailů.